On zvládne všechno, je tady sám, odborníkům nevěří, ministerstvo selhalo, o čemž také říkal - jsem tady já, spasitel, mesiáš, Andrej Babiš, který zařídí, aby vakcíny byly rozvezeny včas, aby byly včas vyskladněny a po rozmrazení použity. Jakým zvláštním mikromenežmentem vedeme tento stát v době krize? Premiér Babiš má najít toho nejlepšího odborníka na logistiku, zaplatit tým lidí okolo něj a představit nám, co je skutečná očkovací strategie a co musí obsahovat. Koho proočkujeme a kdy? Kdo bude očkovat a kde? Jestli to budou praktičtí lékaři, jestli budou očkovací centra, jestli to bude v krajských nemocnicích. A pokud to bude v krajských nemocnicích, tak kdo v těch krajských nemocnicích bude očkovat? Neustálé zavírání, rozvolňování, zavírání a rozvolňování. Lidé ztrácejí motivaci dodržovat tato opatření, pokud pouze přicházíte s tím, že chcete prodloužit nouzový stav, ale nepřicházíte s řešením. Vždyť ty kompenzace stále nejsou plnohodnotné. A my se tady díky vašim zásahům probudíme ve světě, kdy ty restaurace, kadeřnictví, služby nebudou reálně existovat. Kdy samoživitelky nemohou koupit dárky k Vánocům, protože jste se jejich problematikou, byť jsme to navrhovali, odmítli tady ve Sněmovně systémově zabývat. Kde je to řešení? Vy popisujete situaci, pane ministře, hezky a správně. Vy žádáte o prodloužení nouzového stavu, ale co nám přinášíte? Kde je ten plán vlády, který vy máte pro ty následující měsíce? Je ten plán přijít za měsíc zase s žádostí o prodloužení nouzového stavu? To není žádný plán. Nerespektujete vlastní systém PES, který jste vytvořili. Rozhodujete se úplně mimo něj. Nemáte očkovací strategii, nekompenzujete a všechno v této zemi bude řídit Andrej Babiš. Já bych opravdu chtěl, aby v této zemi odborné procesy řídili odborníci. A vláda je před třetím selháním. Jarní selhání s nedostatkem materiálu, letní potažmo podzimní selhání v tom, že Andrej Babiš nevěřil odborníkům a dělal PR rozhodnutí před krajskými a senátními volbami. A je tady třetí selhání, prostě nepřipravená očkovací strategie. Přesvědčte nás, pane ministře Blatný, o opaku. Ukažte nám je teď, kdy žádáte o prodloužení nouzového stavu. Pokud žádáte o to, abychom omezovali ústavní práva lidí v této zemi, přijďte prosím s nějakým řešením. Vy jste nedali lidem pocit bezpečí. Vy jste nedali lidem vizi toho, že vláda umí určovat priority a zabývat se v krizi jenom tím, co je opravdu důležité. Vy jste lidem v naší zemi vzali naději.
Já vám také děkuji, pane zpravodaji.
Hnutí SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu a vysvětlím podrobně proč. Je to nejvyšší nedělní číslo za posledních šest týdnů. Rizikové skóre PES zůstává čtvrtý den na 76 bodech, tedy v nejhorším, pátém stupni. Člověk by řekl hrůza. Čím více vládních restrikcí, tím více nemocných a větší epidemie. Tedy přesně naopak, než by to mělo být. Rozhodně nechci a nebudu situaci bagatelizovat a ani jsem to nikdy nedělal. Ale naštěstí už všichni víme, že čísla, která vláda a média uvádějí, o samotné vážnosti situace, až tak nic neříkají. Šíření viru je naprosto přirozené. A jak uvádějí analýzy odborníků epidemiologů, není pro většinu populace nebezpečné. Nebezpečné je, pokud se jednak vir masivně šíří mezi ohroženými skupinami. A co je zásadní, velmi zlé, je, pokud nám roste počet lidí, které bychom mohli řadit mezi ohrožené. Navzdory vládě se naštěstí děje opak. Počty skutečně nemocných klesají a doufám, že se už všichni shodneme, že pozitivně testovaný není nemocný a nemocný je jen ten, kdo skutečně onemocní, tedy má teploty a skutečně vážné obtíže. V neděli byl zároveň nejnižší od 25. října. Pokud jsou mezi námi lékaři, jistě nám řeknou, kolik lidí je v této zemi skutečně vážně nemocných a umírá na skutečně velmi závažné a kruté nemoci jako rakovina či kardiovaskulární problémy. V tuto chvíli to jsou desetitisíce lidí. Podle odborníka na ústavní právo Jana Wintra se nynější situace nezměnila tak radikálně, že by to vládu opravňovalo vyhlásit nový nouzový stav. O trochu radikálnější názor má profesor ústavního práva Jan Kysela, který komentoval možnost, že by vláda vyhlásila nově nouzový stav bez souhlasu poslanců. Podle něj by to bylo jasným zneužitím ústavního práva o bezpečnosti, i kdyby byl prostoj mezi dvěma nouzovými stavy několik dní. To klíčové je, že uznává, že nouzový stav - cituji - lze znovu vyhlásit ze stejného důvodu jen v případě, ostatně letos se tak kvůli pandemii již dvakrát stalo, že to musí být skutečně opodstatněné. Muselo by tedy být vidět na vývoji pandemie například to, že dojde k prudkému zhoršení. Já bych dodal ještě další zcela vážný důvod, proč nesmíme už prodloužit nouzový stav, proč nesmíme vládě dovolit zcela zbytečně omezovat svobody občanů a firem.
Koho vyzýváte? Proč to říkáte, když děláte pravý opak, pane kolego? Deset miliard jsme rozhodli. A hlasovali jste proti rozpočtu. Proti rozpočtu! To říkáte, a děláte pravý opak! Měli jste podpořit ten rozpočet. Takže vy děláte všechno proti nim. A ty vaše řečičky tady, však to nikdo nebere vážně. Kdo je to odborník na co? Co je to operace očkování? Já jsem něco odřídil v životě. A ty krabice odvezeme do Prahy, potom do Brna. A dvě krabice dojedou i do Německa, pane kolego. Očkování je logistická operace, pokud to nevíte. Logistická operace. Velice sofistikovaná operace. A vy nás stále tady vyzýváte, ale my to děláme. Já chápu, že teď tam je ten mikrofon a tady kamery a lidi mají pocit, že vlastně ta vláda nedělá nic, protože vy to umíte nejlíp. Takže vy tady vystupujete, ti živnostníci, a to je všechno dojemné, ale v reálu děláte všechno proti. Všechno proti! A platí to, co říkám. Všechno děláte proti lidem, protože děláte proti vládě. Však se smějte. Já jsem v pohodě. Takže mě vlastně baví, když tady mluvíte o 30 letech demokracie. Představte si, že ten Linec jsem vyřizoval já. Já jsem volal Frolíkovi. I ty oxygenátory z Nového Zélandu jsem řešil. Mě to baví, já jsem to studoval a já na rozdíl od vás jsem řídil 35 tisíc lidí a stovky firem. Takže já jsem odborník na řízení. A to, že novináři, když jsem řekl s nadsázkou, že jsem nějaký - nejsem žádný zmocněnec. To tady říkáte stále - Babiš, Babiš, Babiš. Nejdřív jste kritizovali, nemáme kapacitu laboratoří, PCR testy. Potom jste říkali, že neumíme antigeny. Teď říkáte zase, že nemáme Německo. A mě to strašně bavilo. A víte proč? Tady se dohadovaly ty největší tradiční demokratické strany, které měly nějaké programy a které měly jednou opoziční smlouvu. Měly programy, které nerealizovaly. A víte, díky komu je realizovaly? No díky hnutí ANO! Díky hnutí ANO realizují se programy, ve vládě nebo ve Sněmovně. Takže my jsme vždycky říkali, že jsme catch-all-party, že jsme neni ani levice, ani pravice, že jsme tady pro všechny, pro všechny lidi. Takže já už ani nechci komentovat ráno, co jsem tady všechno... Tady ráno byla vzpomínána nějaká ekonomka. Většinou tihle odborníci, kteří garantovaně vystupujou proti vládě, tak končí. A my pro ně něco děláme. Vy o tom mluvíte. Takže to je potom jako neřešitelné. Takže stále se hlásí nějaká čísla. Objednali jsme pět vakcín. Každá má jinou charakteristiku, jinou logistiku. Takže všechno děláme. Pokud tam něco najdeme zajímavého, tak samozřejmě to realizujeme, ale většinou musíme tady sedět a ministr místo toho, aby - teď odchází, aby byl v práci, tak tady musí sedět. A někdo pochybuje o tom, že potřebujeme prodloužit nouzový stav? Takže já už nevím, jak to máme vysvětlit, že je tady riziko znovu, že stoupají počty hospitalizovaných, že je to problém, ale asi se to těžko vysvětluje, protože pro vás je to příležitost zase vlastně tady prezentovat, že vláda dělá něco špatně. Když jsme zavírali, bylo špatně. Stále všechno děláme blbě. Ale znovu opakuji, pokud tedy tak dojemně tady vystupujete a tolik přejete těm podnikatelům, proč hlasujete proti nim? Proč jste hlasovali proti tomu rozpočtu? Říct: My sice něco říkáme, ale děláme vždycky všechno naopak, proti. Spíš tomu nevěří. Vy nenabízíte. Vždycky když jsme měli s vámi rozhovory, když jsme vám něco prezentovali, vždycky jste to zneužili proti nám. Takže tak to je. A samozřejmě já myslím, že pan ministr určitě tady přednášel, proč potřebujeme prodloužení nouzového stavu, že potřebujeme, aby naše armáda pomáhala v nemocnicích, aby pomáhala v domovech sociálních služeb, že ta operace očkování bude strašně náročná. A znovu opakuji, že je to důležité. Je to důležité, pokud nechcete, aby tady byl chaos a aby byly ohroženy životy našich občanů.
Nicméně řešíme vážnou situaci a řešíme ji každý z jiného úhlu pohledu. My jsme se rozhodli jít jinou cestou. Sledovali jsme mediální vystoupení odborníků. My jsme dnes před tou tiskovou konferencí spolu diskutovali. Mám tady pár údajů z Ústavu zdravotnických informací a služeb, jehož činnost pan Beran velmi chválil. A vychází z toho, že na rozdíl od března, kdy ta epidemie začala, my už naprosto jednoznačně víme, kdo je náš nepřítel a na kterou skupinu našich spoluobčanů má nejvíc políčeno. Pokud by to bylo v kategorii nad 55 let, bylo by to dokonce 98 % všech úmrtí. Co z to vyplývá. Vyplývá z toho, že plošná opatření, tak jak je zavádí tato vláda v rámci toho nouzového stavu, nejenže nefungují v Německu, nefungují v Rakousku, nefungují ve Francii, nefungovaly ve Spojených státech, ale nefungují ani u nás, protože systém utáhnout, povolit, utáhnout, povolit vede jenom k postupnému promořování a nevede k tomu, že by ten virus vymizel. První je cílená ochrana těchto skupin s tím, že by se zkopíroval model, který prokázal svou funkčnost na Islandu, kde lidé, kteří byli testováni pozitivně na covid anebo měli příznaky, byli v každodenním telefonním kontaktu s bezpečnostním centrem, protože u covidu je typický velice rychlý přechod z klidové fáze do kritického stavu. Island s tímto má bohaté zkušenosti, dokázal se dostat na velice nízké míry smrtnosti. Druhou věcí, o které jsme diskutovali, je tento poklad, který mám v kapse. Tato věc, o které jako kdyby se téměř nesměla vést odborná debata, a už vůbec ne politická. Pan doktor Beran používal Isoprinosin ve spolupráci se třemi domovy seniorů, zhruba 300 lidí, a mají statisticky významné výsledky. Byl zaznamenán případ, kdy v domově důchodců, kde je 160 klientů a bylo stavebně nemožné je od sebe oddělit, onemocněla polovina těchto klientů. Tato polovina aplikovala Isoprinosin třikrát denně dvě tablety a ta druhá polovina, která byla PCR negativní, brala preventivně dvakrát jednu tabletu Isoprinosinu. Nikdo z té zdravé skupiny, přestože nebylo možno tyto lidi od sebe oddělit, neonemocněl. Další takovou smutnou záležitostí, ve které jsme zklamali my jako stát, je to, že 25 % všech úmrtí je v institucích. To znamená, že přestože už velice dlouho víme, že nejohroženější skupinou jsou naši senioři, tak jsme nedokázali zabránit tomu, aby v našich domovech důchodců neumírali. Já na to říkám, že i pan prezident má právo se mýlit. V mnoha zemích se může používat lege artis i na akutní respirační onemocnění. Nepochybujte o tom, že pokud toto uděláte, zvýšíte své šance na přežití. Zvýšíte je třikrát. Proč nepodpoříme nouzový stav? Ano, ten nouzový stav je potřeba k tomu, abychom mohli zaměstnat lidi, nebo abychom mohli přikázat lidem nějakou práci. Už neuznávám argumenty pana ministra zdravotnictví, že je potřeba zakázat lidem pohyb, protože velice disciplinovaní Němci, velice disciplinovaní Rakušané, četl jsem x článků v novinách, jak občané Německa, občané Rakouska si nedovolí vyjít ani s nosem ven, jak jsou disciplinovaní, jak dodržují veškerá opatření.
Navrhuji, aby se ověřovateli schůze stali pan poslanec Stanislav Berkovec a poslanec Petr Dolínek. Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Sděluji, že do zahájení této schůze požádali o omluvení členové vlády: Marie Benešová, Karel Havlíček, Lubomír Metnar, Tomáš Petříček do 13 hodin, Robert Plaga a Miroslav Toman - všichni z pracovních důvodů. Vidím předsedu poslaneckého klubu ODS. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já si myslím, že i v tom bodě 2 lze očekávat v průběhu debaty zcela legitimní názory k tomu, abychom mysleli na odškodňování těch, kteří v důsledku opatření, které přijímá vláda, mají buď pozastavenou, nebo omezenou podnikatelskou činnost. Podle krizového zákona má stát platit veškeré škody, které vzniknou v průběhu krizového řízení. Tento návrh zákona vychází vstříc všem podnikatelům a navrhuje jasná pravidla pro stát i pro ty, kteří buď nemohli v plném rozsahu, nebo vůbec podnikat. Nicméně já myslím, že by bylo dobrým signálem v tomto čase říct, že Sněmovna myslí na ty, kteří mají omezené podnikání, kteří nevědí, kdy to skončí, a že už jsme začali projednávat návrh zákona, který by jim mohl přinést aspoň trochu jistoty v této nejisté době. Děkuji za případnou podporu.
Já nemám návrh na doplnění pořadu schůze, ale na prohození bodů. Pokud tady mluvíme o tom, že něco způsobí škodu, tak další, co způsobí škodu, bude určitě daňový balíček, protože jak jsem pochopil, nějaký tady projde.
Zde selhává vláda a její mediální poradci doslova prohrávají. O roli médií v této oblasti raději pomlčím, protože ta je spíše, řekněme, negativní. A těmi jinými dopady, a u těch bych se zastavil více, jsou dopady právní. Právní důvody, proč mít či nemít nouzový stav. Takže rozhodnutí pro nebo proti. Proti můžeme říct, že mnohá z těch nařízení lze nařídit nebo zakázat podle zákona o veřejné ochraně zdraví. Tato opatření se realizují, ale řekněme, mnohá z nich jsou sporná a na samé hraně výkladu zákona. Samozřejmě hodně záleží na kvalifikovaném odůvodnění, což řekl i Městský soud v Praze letos na jaře. Právní diskuse by mohla být i o rozestupech a metrech čtverečních na jednoho nakupujícího. Informace v číslech. V měsíci listopadu bylo to číslo obdobné. V sociálních službách pak pracovalo dalších 600 studentů. Pokud mi na to odpovíte, smeknu před vámi ten klobouk, pokud to dokážete, pokud to dokážete odůvodnit. Mohl bych doložit i místa a počty nasazených vojáků. Bylo to zde zmíněno, ale řeknu jenom celkový počet, protože asi to není důležité. Pokud to umíte, tak nám to řekněte a my budeme velmi vděčni. Zeptám se, proč tam ti lidé pracovali. Jsou to úřady, nebo jsou tam lidi, kteří tu péči potřebují? Jsou tam pacienti? Jsou tam klienti sociálních služeb, kteří nejsou často schopni se o sebe postarat? To je necháte na holičkách? To vám to je úplně jedno, jak ti lidé dopadnou? Počet hospitalizovaných klesl cca na polovinu, i když pomalu zase roste. Zatím při tomto počtu lidí.
Vy jste mně, pane premiére, před dvěma týdny psal esemesku, že chcete jednat. Ale pane premiére, vy máte už třetím rokem ministra zdravotnictví. Takže trošku si jakoby kálíte do vlastního hnízda, když takovéto argumenty používáte, protože to neukazuje na neschopnost opozice, ale na to, že se ty věci zanedbaly. Ano, dlouhodobě se zanedbaly. Ale i za vašich ministrů se zanedbaly. Já nezpochybňuji to, že to je logisticky náročná věc, složitá, musí se to vyjednat i s hejtmany, spolupracovat s kraji. Řekl normálně lidsky, tyto a tyto věci si myslíme, že nejsou úplně optimálně naladěny, udělal pohledy do Německa a dával jenom podnět na vládu i ve formě usnesení. A byla to seriózní, slušná debata. A úplně v závěru už jenom řeknu, vy jste říkal, že jste odborník. Já to dělám nerad, ale musím to říct. A víte, že to nebyla pravda, že jste se strašně tenkrát uťal, že to bylo úplně mimo tu realitu tenkrát.